Děkuji vám.
Nyní prosím ty, kteří souhlasí s návrhem usnesení, ať zvednou ruku.
Podnikli jsme jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a tak dále. Bohužel po krátké pauze, kdy se jevilo, že záměr obnovit těžbu uranu půjde k ledu, jednání k řízení obnovení těžby uranu nadále pokračují. A tak se ptám, jak si vysvětlit rozdílný přístup Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu k využití nyní ztrátového uranu a naproti tomu strategicky neustále významnějšího lithia. Věřte, že pro občany Brzkova, Věžnice, Přibyslavi a dalších je to situace, která je zbavuje víry ve spravedlivé posuzování jejich práv a naopak je utvrzuje v přesvědčení, že stát jejich práva ignoruje, navíc ohrožuje ekonomické zájmy České republiky. Děkuji vám za pozornost.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ještě faktická poznámka pana poslance Kováčika a mám ambici ukončit obecnou rozpravu.
A tak se znovu spolu s vámi, kolegyně a kolegové, ptám na otázku, která nebyla dostatečně dobře zodpovězena. Proč jste, pane ministře Havlíčku, podepsal ono memorandum? A druhá otázka: Proč jste je podepsal právě 2. října téměř těsně před volbami?
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tedy prosím vás o podporu následujícího návrhu usnesení, které nevážu na žádný z předchozích, případně i následujících návrhů. Chci tedy, aby o něm bylo hlasováno každopádně. Prosím, věnujte mu pozornost, mnohé může řešit i do budoucna.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.
Děkuji.
Dovolte, abych načetl v podrobné rozpravě návrh usnesení, které přednesl tady předseda klubu TOP 09 pan Michal Kučera, tak v jeho zastoupení. Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkajících se strategických nerostných surovin. Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby Děkuji za podporu.
Posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan místopředseda Bartošek.
Přečtu ho doslovně. Zdůrazňuje nezbytnost zachování zisku plynoucího z tohoto bohatství pro budoucí generace. Připomíná potřebu zpracovávat tyto nerostné zdroje přednostně na území České republiky do podoby produktů s výraznou přidanou hodnotou. Soukromé firmy by pak za úplatu pro stát tyto strategické suroviny pouze těžily;
Nemyslím si, že dnešní hádka na téma, jestli je vinno Ministerstvo životního prostředí, nebo Ministerstvo průmyslu, by byla tou nejpodstatnější. A teď bych se chtěl vyjádřit ještě k jedné věci. Byla také tisková konference. V červnu potom následovala petice. A tady bych chtěl říct jednu věc. Na druhé straně je třeba říct, že právě Vysoká škola báňská má Institut čistých technologií, centrum kompetence. To jsou všechno organizace, které měly daleko důrazněji upozorňovat na to, že lithium stoupá na významu a je třeba s tím něco provést.
Děkuji panu poslanci Borkovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Alena Nohavová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já nejsem odbornice na surovinovou politiku, tak jsem využila písemné interpelace na pana ministra průmyslu a obchodu na téma těžby lithia v České republice, a tak se ve svém vystoupení budu opírat o odpověď pana ministra na písemnou interpelaci. Už zde zaznělo, že lithium byl kdysi nepotřebný odpad. Dnes je základním prvkem pro výrobu vysoce výkonných baterií potřebných pro elektrotechnický průmysl. A tak se zdá, že zase máme konečně - naposledy to byl v 50. letech uran - zásoby suroviny, a můžeme přímo říci strategické suroviny, která bude v nedaleké budoucnosti potřebná a vyvažovaná přímo zlatem, a to na celém světě. Jakými záhadnými cestičkami, v podstatě zadarmo, se v době, kdy už odborníci lithium jako strategickou surovinu identifikovali, dostala velká část pozemků, na kterých jsou odpadní haldy po těžbě cínu, ve kterých je lithium obsaženo, z vlastnictví státu přes vlastnictví obce přes jakousi nadaci k jednomu z českých miliardářů, je příběh sám o sobě. Těžba z odkališť je povrchová a je jednodušší a relativně laciná. Zároveň tak dochází k likvidaci staré ekologické zátěže. Dle sdělení pana ministra průmyslu a obchodu má největší plány v Krušných Horách česká, v uvozovkách řečeno česká, soukromá firma Geomet, kterou ale vlastní australská společnost European Metals. Této společnosti udělilo Ministerstvo životního prostředí tři průzkumná území a společnost na nich provádí vrtný průzkum. V odpovědi pana ministra se dále píše: Geomet podal žádost jako první. - Řeklo by se dobře napsaný zákon, že? Ona australská firma je ale jen dceřiná společnost jiné nadnárodní společnosti, která sídlí na Panenských ostrovech v daňovém ráji, a její vlastníci jsou skryti. Když tedy nezavazuje, tak proč jej uzavírali? A proč to uzavřeli s dceřinou společností? Toto je důvod memorandum zrušit. S Austrálií máme dohodu o ochraně investic, kdežto s Panenskými ostrovy nikoliv. Předseda hnutí ANO mohutně křičí o zlodějně organizované ČSSD. Postup ministra Havlíčka tím skutečně zavání. Ale není to náhodou tak, že zloděj křičí chyťte zloděje? Bohužel jsme tu opět svědky toho, jak se minimálně dvě různé skupiny perou o majetek národa.
Měli možnost porovnat jak to memorandum, tak tu smlouvu, tak ty zákony? Protože si myslím, že v tom je zakopaný jemný pes, a ne vrtěti psem, ale zakopaný pes v těchto smlouvách, a z toho jasně dle mého názoru vyplývá, proč tato smlouva, to memorandum vzniklo. A když se na to podíváte, a pokusím se vám to v krátkosti objasnit, v čem ten problém vidím. V prvé řadě zákon o průzkumu hovoří o tom, že licence poskytnutá k průzkumu je nepřenosná. Řádově, upozorňuji, nečerpala asi z nějakých přesných údajů. Čili je možno zastavit tu možnost, že společnost, která má práva k průzkumu, bude automaticky pokračovat v těžbě. Na to chci upozornit. V roce 1991 tato dvě slova byla červený hadr. A jsou velice okleštěna. Ale zákony týkající se dobývání hornin a určování, kdo bude nebo nebude, tady s tímto zase počítají. Tyto zákony hovoří o tom, že není pravdou, že ten, kdo dělá ten průzkum, musí zároveň být ten, kdo bude těžit, a že stát určuje. Jinými slovy, stát diskriminuje na volném trhu tyto subjekty, protože říká: Není pravda, že vy musíte potom. Ne, to rozhodne stát. Na tu má nárok. Tady používám tu paralelu autorského zákona. Autoři si chrání svá díla 70 let, průzkum se chrání sedm let. Protože se v něm hovoří, a protože je z roku 1991, o tom, že jsou tady jasně stanovené podmínky, za kterých může stát tuto firmu o její pomyslná práva připravit. A připravují si opravdu, dle mého názoru, půdu pro možnou arbitráž na základě této smlouvy. Přesto jsme zaplatili deset miliard. Kde bude pan ministr, až bude Česká republika platit? Není podporovat, nabízet. A na základě toho by si mohli ty náklady chtít vrátit. Nevím, kdo byl iniciátorem toho prvního kroku, kdo ke komu přišel, pojďme to podepsat. Ale já si myslím, že to je ten problém, protože když si vezmete to časování, tak zjistíte, že česká vláda začala vyjadřovat obavy o české lithium. A to bude ten problém, před kterým budeme stát. Prohlásit to memorandum za nulitní a se vší vážností brát, že můžeme být - můžeme být - v určitém finančním rozsahu potaženi k arbitráži.
My tedy kromě toho, že můžeme jednat i po 21. hodině, tak můžeme pokračovat dalším přihlášeným a tím je pan poslanec Jaroslav Borka. Prosím, pane poslanče.
Když jsem 17. ledna 2017 poprvé interpeloval premiéra Bohuslava Sobotku ve věci těžby lithia, netušil jsem, že už je fakticky rozhodnuto. Premiér mi odpověděl, že je to ke zvážení a vše prověří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ve své druhé interpelaci 7. září mne zajímalo, jak stát zajistí, aby se lithium a další prvky nejen těžily, ale i zpracovávaly tady u nás. Dozvěděl jsem se, že není dokončena studie proveditelnosti, Diamo připravuje materiál pro vládu, jehož obsahem je i posílení role státu v oblasti využívání ložisek. Naskýtá se tedy otázka: Proč takto důležitý dokument a příslušný právní rámec náš stát už dávno nemá? Bohužel došlo k tomu, že právě po tomto zjištění firma Diamo nechává zpracovat posudek a prodává odkaliště na Cínovci soukromé firmě Karla Janečka, který se netají tím, že toto zakoupil a bude s tím chtít obchodovat. Nechce se tedy věřit, že by naši odborníci nevěděli, jakou hodnotu by mohly pozemky za několik let mít. V Karlovarském a Ústeckém kraji by navíc těžba pomohla v restrukturalizaci hospodářství po útlumu těžby uhlí. To znamená, vláda, která schválila tento program, by tím mohla vlastně získat finanční prostředky, místa pro nezaměstnané a další výhody, které jsou s tím spojeny. Chtěl bych ještě upozornit, než přejdu k takovému shrnutí, že nejde bohužel jenom o lithium. V ložisku se nacházejí ještě další kovy, například cín, wolfram, niob a tantal. Nebyl důvod, samozřejmě, v minulosti jsme jej neuměli příliš využít. V současnosti praktický význam rubidia ale stoupá. Kovové rubidium se používá při výrobě fotočlánků, termoiontové konvektory a k odstraňování zbytků plynů z vakuových trubic.
Ty mikrofony na vašich lavicích prosím nepoužívejte, jsou odpojeny. A stejně jako v hlavním jednacím sále budeme hovořit od pultíku. Rovnou si to vyzkoušíme. Nejprve prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. Poprosím ještě jednou o zjištění kvora, protože dorazilo dalších sedm poslanců a tím pádem by nám to evidentně nesedělo.
To by měla být cesta z dnešního dne, z dnešního jednání.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu tedy už velice stručná, protože to, co jsem chtěla říct, už tady všechno bylo řečeno a velice podrobně a dobře to přede mnou řekl pan poslanec Luzar. Podle veřejných zdrojů je těžba lithia ve fázi ložiskového průzkumu, který povoluje vlastně Ministerstvo životního prostředí. Po této fázi následuje, tak jak říkal pan Luzar, stanovení dobývacího prostoru. Dobývání výhradního ložiska stanovením dobývacího prostoru může zahájit dobývání potom výhradní ložisko firma nebo organizace až po vydání povolení báňským úřadem (?). Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Já bych se vrátila teď ještě k tomu memorandu - a sice proč? Zaujalo mě ve dvou bodech. Takže vážení, tady se nejedná jenom o Cínovec, tady se jedná o průzkum a těžbu na celém území České republiky. Působí to dojmem, že memorandem chtěl dát podklad australskému investorovi pro případnou arbitráž pro Českou republiku, tak jak to tu zaznělo. Ztotožňuji se tedy s usnesením KSČM o anulování memoranda, protože nerostné bohatství patří státu, a tudíž všem lidem.
Děkuji za pozornost.
Pana poslance Kudelu nevidím, jeho přihláška propadá.
Je pár dní před volbami. Za dané situace je správné, že jsme tuto diskuzi ohledně lithia dnes začali, jen je škoda, že diskuze je mnohem více politická než věcná. Přesto zde byla zmíněna fakta, ale padlo zde i mnoho fabulací, polopravd i nepravd. Jistě ale není možné problém surovinové politiky, nyní zejména otázku těžby a zpracování lithia, jakýmkoliv způsobem zlehčovat. Jsem přesvědčen, že otázky, které zde dnes položil kolega Jan Bartošek, jsou racionální, a právě o tyto se veřejnost velmi intenzivně zajímá. Jsem ale přesvědčen, že pokud už jsme začali rozplétat problém nakládání s lithiem, musíme zde otevřít ještě i jiný problém, který s dnešním tématem úzce souvisí a který jsem řešil ve Sněmovně v interpelaci na pana ministra Brabce před časem, a podobně jsem to řešil i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tehdy ještě za ministra Mládka. Už v té době se zásoby uranu i rentabilnost těžby v této lokalitě jevily jako nepříliš perspektivní. Následně byly průzkumné štoly zatopeny a ložisko zůstalo jako záložní lokalita těžby uranu. Situace je o to více alarmující, že k přípravě obnovy těžby uranu mělo v prvé verzi dojít navzdory tomu, že průzkumné práce proběhly již před 20 roky s technickými a softwarovými možnostmi té doby. Pouze se objevil návrh na rozšíření chráněného ložiskového území ještě na další lokalitu, což v praxi znamená nové a další omezení práv občanů ještě širšího území.
Já navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda je tady jiný návrh. Znovu prosím o zjištění počtu poslanců v sále. Konstatuji, že ověřovatelkami 61. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou. Ještě technicky. Přihlášky do rozpravy, jak už jste někteří zjistili, v případě, že bude schválen pořad, jsou k dispozici u stolku po mé levé ruce. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A já prosím, kolegyně a kolegové, o klid v sále, tak aby pan navrhovatel, nebo zástupce skupiny poslanců, mohl odůvodnit tuto schůzi.
Děkuji za slovo. Přesto věřím, že se podaří udržet věcnost a důstojnost tohoto jednání. Poslanecká sněmovna Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu,
Načtu omluvy.
Připomínám, že podepsané poslanecké průkazy si můžeme během dnešního jednacího dne vyzvedávat u prezence v předsálí, kdo tak ještě neučinil. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny Poprosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Já za slovo děkuji. Přijali jsme svoje usnesení č. 11, které jsme ještě v tu středu večer rozeslali předsedům poslaneckých klubů, a máte ho také před sebou na svých stolech. Já vám je rychle i pro stenozáznam představím v abecedním pořadí. Tak jak jsem ty kandidáty přečetl v pořadí podle abecedy a s pořadovým číslem, tak budou uvedeni také na vašich hlasovacích lístcích, které použijete pro volbu. Ta volba proběhne, kolegyně a kolegové, za malou chvíli stejným způsobem, jako proběhla ve středu volba předsedy Poslanecké sněmovny, a to ve Státních aktech. Teď vás chci znovu upozornit, vás nováčky, abyste neudělali zbytečnou chybu, aby váš hlasovací lístek nebyl neplatný. Na tom lístku, jak jsem řekl, bude pět jmen a vaším úkolem je označit ty kandidáty. Pokud byste nehlasovali pro všechny, pokud byste se rozhodli podpořit pouze jednoho, dva nebo tři kandidáty, učiníte kroužek na to číslo před jejich jménem. Připomenu - vzory těch lístků jsou k dispozici jak u vydávání, tak pak u těch plent. Co se týká výsledku volby. Nebudu číst další ustanovení, pokud by jich bylo více, protože to se nestane, vzhledem k tomu, že je pět návrhů na pět míst. Asi bychom se museli dohodnout s panem předsedajícím a s předsedy klubů. Museli bychom vyhlásil úplně novou volbu a ta by se konala už s novými návrhy, předpokládám, během příštího týdne.
Prosím, pane poslanče.
Dobrý den. Takže dobré ráno všem. Jednací řád psali Němci a je přeložený do angličtiny, a podobné zajímavé věci tam jsou. Ta mi přijdou závazná. A myslím si, že tady každý by měl právo sdělit svůj názor národu. To je asi všechno ode mě.
Já vám děkuji.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
Mám tím na mysli stranu komunistickou a stranu SPD. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Hamáček zcela ruší svou faktickou poznámku.
Nyní už není potřeba nic dodávat o návrhu na volbu. O způsobu volby se nehlasuje, neboť ze zákona se jedná o volbu tajnou. Takže já vás nyní, pane předsedající, poprosím o přerušení tohoto bodu a vyhlášení prvního kola první volby.
Děkuji za slovo.
Jako první bod? Kdo je proti?
Je to takto v pořádku?
Já jen zopakuji na rozloučenou to, co jsme avizovali. V tuto chvíli platí, kolegyně a kolegové, dvě lhůty.
Děkuji.
Ještě mi dovolte přečíst jednu omluvu.
Bylo vydáno 195 lístků a také odevzdáno. Vojtěch Filip získal 121 hlasů a byl zvolen, stává se místopředsedou Sněmovny. Jan Hamáček, ten získal nejvíce, 143 hlasů, a byl také zvolen místopředsedou. Tomio Okamura 102 hlasů, také byl zvolen, a Vojtěch Pikal dostal také shodný počet 102 hlasů a stává se místopředsedou Poslanecké sněmovny. Takže asi můžeme prvním čtyřem kandidátům poblahopřát a pogratulovat. Tak a volba bude pokračovat, jak jsme avizovali. Do druhého kola tedy postoupil jeden kandidát, protože zůstalo jedno místo neobsazené, a tím postupujícím je pan poslanec Petr Fiala. My v tuto chvíli už máme urny připravené, volba je připravena, takže pokud budete souhlasit - aspoň tak jsme se předběžně domluvili s panem předsedajícím -, zorganizovali bychom to druhé kolo teď okamžitě a bude to rychlejší, protože už budeme vybírat jen jedno jméno.
S přednostním právem ještě pan předseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat za důvěru a těším se na spolupráci.
Já také děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, po vystoupení paní poslankyně Jermanové... víte asi s čím přicházím. Přicházím s něčím podobným. Ale nejdříve bych chtěl říct dvě věci.